Teď, když to samé děláte vy, vaši ministři a premiér Petr Fiala, tak je to v pořádku? Protože už jsme to viděli také nedávno ohledně toho, jak jste protlačili pandemický zákon.
Musím říct, že pan Stanislav Polčák je do současné chvíle, tak jak jsem řekla v úvodu, nadále čestným předsedou Sdružení místních samospráv. Pan Polčák byl také ze STANu a třeba na stránkách jsem našla, že vlastně pan starosta Vlachovic Zdeněk Hověžák je předsedou Dozorčí rady Sdružení místních samospráv. A musím říct, že určitě jste zaregistrovali, že se změnili členové Dozorčí rady České pošty a úplně poprvé historicky v Dozorčí radě České pošty je zástupce Sdružení místních samospráv. Takže nikdy v historii tam zástupce nebyl, byl tam zástupce Asociace krajů a Svazu měst a obcí. Já bych chtěla říct, že ten zákon se schvaloval zde v Poslanecké sněmovně a poté v Senátu. Musím říct, že jsem si včera například ještě pustila tiskovou konferenci, která probíhala 28. května, která je i v tom výčtu pana Polčáka, za co si účtuje tu odměnu. A pan Hamáček odpovídá: Pan Polčák se k částce vyjadřovat nebude, kolik to bude finančních prostředků, protože to bude předmětem dalšího jednání. A ta paní redaktorka se ptá: A řádově? A pan Polčák odpovídá: Uspokojivě, za naši stranu. Protože my si dneska musíme pokládat i otázku, proč 310 milionů? To bylo pro těch pět obcí, pak tam ještě byly finanční prostředky pro Zlínský kraj. Kdo tu částku určil? Kdo s ní přišel? Na to bych také ráda znala odpověď, kdo rozhodl o této výši. My jsme přesvědčeni o tom, že jediným správným řešením je rezignace pana poslance Polčáka a rezignace všech dalších osob, které se podílely na této nezpochybnitelné kauze, a jsme přesvědčeni a chtěli bychom vás všechny požádat, abyste schválili dnešní program schůze, protože bychom měli přijmout jasné usnesení, které odmítá jakékoli snahy o získání provizí nebo jiného plnění za získání zákonů. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji, paní místopředsedkyně. Mám zde jedno sdělení: náhradní kartou 24 hlasuje pan místopředseda Jan Skopeček. Já bych nyní poprosila kolegyni, aby převzala řízení schůze. Jsem přihlášena s přednostním právem. Vážené kolegyně, vážení kolegové, sešli jsme se zde na podnět hnutí ANO a SPD zřejmě hlavně proto, abychom zde mrhali časem a mrhali penězi daňových poplatníků. Je to jenom ztráta času a ztráta peněz. Ale místo užitečné práce tady máme mluvit o něčem, co hnutí ANO a SPD nazývají kauzou Polčák, ale co žádnou velkou kauzou není. Pan kolega Polčák poskytoval právní služby lidem a obcím z okolí Vrbětic, tak tím se rozhodně neodehrávalo přehazování majetku podle vzoru Čapího hnízda ani to nebyla další ze státu vymámená absurdní dotace třeba na toustový chléb. Ano, pan kolega Polčák možná udělal chybu, když si jako právník chtěl nechat za svou práci zaplatit. Tuto chybu přiznal a nese za ni odpovědnost i trest. A dále přijal také politickou odpovědnost, když odstoupil z pozice místopředsedy hnutí STAN. Ale máme tu mimořádnou schůzi, tomu zjevně neunikneme. Ptejme se na to, co je skutečně v kauze Vrbětice podstatné. Copak hned po výbuších nepřiběhl tehdejší ministr financí Babiš a jeho kolegové z ANO a nepostarali se o občany? Toto jsou skutečně zajímavé otázky kolem Vrbětic. A řekněme si odpovědi: Lidé z Vrbětic a okolí potřebovali právníky, protože stát je nechal na holičkách. Tady se možná pan tehdejší premiér může bránit tím, že za to mohou sociální demokraté a tehdejší premiér Sobotka. Není to pravda? zní moje otázka. Jenže ani Sobotkova vláda, ani vláda premiéra Babiše se o lidi starat nehodlala. Pojďme se tedy bavit a debatovat o skutečné ostudě, o ostudě, za kterou se ještě nikdo ani náznakem neomluvil. Jak jste mohli dopustit, že se čeští občané roky a roky a další dlouhé roky museli doprošovat státu, aby jim byly škody po výbuších ve Vrběticích nahrazeny? Uvědomujete si, jak to bylo necitlivé, nespravedlivé, jak neslušné jednání to z vaší strany bylo? Vy tady chcete stavět na pranýř pana Polčáka. To je tedy opravdu neuvěřitelná drzost! Vy jste svou nečinností, svou arogancí a nezájmem o dopady tragédie na občany prohloubili jejich problémy a neštěstí. A teď se zde stavíte jako výkvět spravedlivých? Musím to zopakovat ještě jednou: je to od vás neuvěřitelná drzost. Za to by se měli omluvit občanům. A místo toho zde utrácíte peníze daňových poplatníků za zcela zbytečnou mimořádnou schůzi. Děkuji za pozornost.
Pane předsedo, máte slovo.
Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, než se dostanu k tomu, co jsem si tady poznamenal, chtěl bych reagovat, prostřednictvím paní předsedající, na projev mé předřečnice, a to ve dvou rovinách. Ta první je, že vlastně říká, že tady utrácíme peníze daňových poplatníků. Paní kolegyně, prostřednictvím paní předsedající, my jsme zástupci lidí, občanů, kteří nás volili, stejně tak jako vás, a ti lidé po nás chtějí, aby se tyto věci vysvětlily. A říkat, že to tady nemáme řešit, je politická arogance. Je to podobná politická arogance, jako když říkáte, že si schválíte nouzový stav rovnou na 58 dnů, protože po 30 dnech by to byly jenom zbytečné kecy a zbytečná ztráta času. To přece není pravda. To jsou věci, o kterých tady musíme diskutovat, a tak to prostě ve všech parlamentech je. To byla první rovina, kterou jsem chtěl shrnout. Druhá rovina vašeho projevu dnes byla ta, že jste řekla, že vlastně všechno, co pan europoslanec Polčák udělal, bylo správně, bylo to v pořádku, nemá se za co stydět, je to pravý džentlmen. Já jsem přesvědčen, že to tak není, a budu se to snažit tady vysvětlit. Nevysvětlené problémy a kauzy hnutí STAN nás provázejí jako nekonečný seriál doslova dnes a denně po celé toto volební období. A samozřejmě mají své kořeny i v hlubší minulosti. To, co tady řešíme dnes, se nestalo jenom dnes, jsou to dny, měsíce, roky zpátky, kdy se tyto kauzy začaly vyvíjet. Předáci hnutí, včetně pana Polčáka, si prostě ze svého politického angažmá pod populární hlavičkou Starostů, ačkoliv zdaleka nereprezentují všechny starosty v zemi, jejichž titul si pouze uzurpovali a uzurpují pro sebe, udělali výhodný byznys, jakési perpetuum mobile na peníze a vliv, které je založeno na tom, co verbálně a falešně odsuzují, tedy hlavně na masivní kumulaci funkcí. Takže možná by byl čas uvažovat, že by se název hnutí mohl změnit na Vicepremiéři, ministři, starostové a nezávislí. Já se ptám, jestli by pan Polčák, pokud by nebyl jedním z funkcionářů hnutí STAN, pokud by nebyl europoslanec, pokud by neměl přímé vazby a kontakty na politiky v České republice, jestli by lobboval za zákon o odškodnění ve Vrběticích a jestli by mu ti starostové také naslouchali?
Takže s těmi interpelacemi je to opravdu hodně přes čáru, musím říct. Hodně přes čáru.
Děkuji, pane předsedo.
To je totiž ta především nejdůležitější skutečná podstata tohoto problému. Může to v tuto chvíli znít divně, ale tady nejde o tu konkrétní částku, kterou si Stanislav Polčák řekl, ale o to, že slíbil prosazení zákona výměnou za peníze, a zároveň, co ministru vnitra Vítu Rakušanovi, který je samozřejmě předseda a je ze stejné strany, nepřijde divné, totiž že tu jeden z vrcholných politiků politické strany slibuje zařízení zákona, nebo přesněji zařízení peněz ze státní kasy a bere, nebo chce si z toho vzít provizi. Já jsem na začátku mohla použít daleko silnější slovní spojení. A kdybych si ho dovolila říct, tak bych si ho mohla dovolit říct proto, že pan Polčák například v rozhovoru pro Aktuálně. S kauzou Vrbětice je spojený v tuto chvíli ještě jeden případ v rámci STAN, a to je pan starosta Vlachovic. Je jasné, že ten akt musí ještě proběhnout orgány té obce. Já musím říct, že mě strašně mrzí, že jsem se tady dvakrát pokoušela vyzvat především koaliční poslance o zařazení tohoto bodu na program schůze, protože já jsem přesvědčena, že bychom měli společně dát signál, že toto by se nikdy nemělo již v budoucnosti stát a že bychom měli jasně říct, že toto není v pořádku, protože já to pak vnímám, a i moji kolegové z opozice, že vy tím dáváte s tím postupem souhlas. Já si říkám, že se na to přišlo? Protože to nebyla politická nešikovnost. Já jsem opravdu přesvědčena, i moji kolegové z našeho klubu, že nemůže být tato kauza vyřešena tím, že se pouze tento politik vzdá funkce místopředsedy této politické strany. Já jsem měla možnost zaregistrovat v médiích, protože pan Polčák dává pořád řadu vyjádření, kdy on řekl: nikam se nestahuji, nikam neodcházím, v žádném případě to neplánuji. Já jsem si třeba včera před tím svým projevem projížděla stránky všech protikorupčních organizací. A velmi mě překvapilo, že ani jedna protikorupční organizace se této kauze nevěnovala. Nevěnovala tomu ani řádek. Já jsem přesvědčena, že... a myslela jsem si, když jsem dělala náměstkyni na vnitru a dojednávala jsem s těmito protikorupčními organizacemi řadu zákonů na zveřejňování smluv, na registr smluv, na dneska, když máme tady organizaci na dohled na financování politických stran, to byly všechno zákony, které jsem předkládala, tak jsem věřila, že jsou to protikorupční organizace a že se těmto věcem věnovat budou. Zároveň mě velmi překvapuje, že se k této kauze vůbec nevyjadřuje Česká pirátská strana. Ta, která byla v rámci těch protikorupčních organizací. Třeba Jakub Michálek, předseda poslaneckého klubu České pirátské strany, získal první místo v rámci těchto protikorupčních organizací.
To chce opravdu dobrý žaludek. Ale je vidět, že STAN se prostě nebojí ten stát pořádně podojit. Vláda Petra Fialy spoří na chudých pracujících lidech, na seniorech, na studentech, na zdravotnictví, ale v uvozovkách hoši, co spolu mluví, na sobě nespoří. Ministrem je Gazdík od loňského 17. prosince. Kolik toho ještě bude mít tato druhá nejsilnější vládní strana a proč k tomu premiér Petr Fiala z ODS pořád mlčí? Ke lhaní a takovým politickým podvodům by správný premiér neměl mlčet. Je přece jasné, že těmihle podvody a lhaním prolezlá partaj s názvem STAN by neměla mít přístup k rozdělování veřejných financí. To dá rozum. A já vyzývám premiéra Fialu, aby zvážil účast lidí ze STAN ve vládě. Navíc policie podle veřejných informací vyšetřuje i činnost samotného Víta Rakušana v Kolíně, když tam byl starostou. To je ta pointa, proč tady o tom hovořím. Je to obrazně řečeno, to přísloví. Teď se tady na mě dívá i předseda poslaneckého klubu STAN Josef Cogan. Já jsem, pane předsedo poslaneckého klubu STAN, prostřednictvím předsedající, pane předsedo Cogane, nezaznamenal ani jedno vaše vyjádření k těmto skandálům vašich kolegů. Nemáte tedy také nějaké máslo na hlavě, že k tomu mlčíte? Neodhalí se také něco na vás? Protože jinak si vaše mlčení, když jste tady byl minule výřečný, neumím představit. Protože mlčení znamená souhlas. Podle mého názoru Vít Rakušan tlačil na to, aby policie nevyšetřovala dění kolem hnutí STAN. A policejní prezident vydírání pana Rakušana sice odolal, ale za cenu toho, že sám rezignoval. Takže by bylo dobré odpovědět, proč jste nevyzval. No a to, že na to nejde odpovědět ano - ne, vy si to určitě pár slovy doplníte, aby to bylo každému jasné. Za druhé, souhlasíte vy osobně s nominací Stanislava Polčáka příští rok ve volbách do Evropského parlamentu? No a teď je ta důležitá věc a ta je, pane ministře, nejdůležitější z mého pohledu. A je to ten nejdůležitější požadavek.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 18. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás odhlásím a prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Pozvánka vám byla rozeslána ve středu 30. března tohoto roku elektronickou poštou. Nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslance Zdeňka Kettnera a poslance Petra Vránu. Já zagonguji a přivolám poslance a poslankyně do sálu. Hlasování číslo 1, přihlášeno 135 poslankyň a poslanců, pro 131, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme ověřovateli 18. schůze Poslanecké sněmovny určili pana poslance Zdeňka Kettnera a pana poslance Petra Vránu. A nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 18. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu. Ještě jednou opakuji a prosím, abyste se ztišili, vážené kolegyně a vážení kolegové! Děkuji za pomoc, zřejmě máte vyšší autoritu, děkuji moc. Ano, máte možnost promluvit, prosím.
Na dnešek se nám podařilo hlasy opozice svolat mimořádnou schůzi na téma politického podnikání politiků vládního hnutí STAN. Tou poslední kapkou v dlouhé řadě finančních a jiných skandálů představitelů hnutí STAN, kdy i značné části veřejnosti už přetekl pohár trpělivosti, je kauza místopředsedy STAN a europoslance Stanislava Polčáka, který si řekl o provizi 8 milionů korun z veřejných peněz za prosazení zákona o odškodnění pro obce za výbuch ve Vrběticích, také si účtoval z veřejných peněz za setkání s poslanci ve Sněmovně 47 000 korun za hodinu, účtoval si i za setkání s poslanci SPD. Pro odškodnění pro obce a občany na Zlínsku jsme tady ve Sněmovně hlasovali všichni. Stanislav Polčák a hnutí STAN tedy nadále odmítají ze svého jednání vyvodit plnou politickou odpovědnost. Předseda STAN Vít Rakušan také odmítá odpovědět na otázku, zdali bude hnutí STAN nominovat opět Stanislava Polčáka příští rok ve volbách do Evropského parlamentu. Zatím vidíme, že svého kamaráda a kolegu Stanislava Polčáka chrání, neboli s tím jednáním v podstatě souhlasí. Takže se Vít Rakušan neumí ke kauze postavit čelem, a jak jsem říkal, lavíruje. Stejně jako premiér Petr Fiala z ODS, který k opakovaným skandálům jeho koaličního hnutí STAN stále mlčí. Pro SPD je tento Polčákův postup zcela nepřijatelný. Hnutí SPD dlouhodobě navrhuje zákon o přímé volbě a odvolatelnosti politiků a jejich hmotné odpovědnosti, který by tuto a podobné situace umožnil řešit. K dnešní schůzi Sněmovny jsem zaznamenal krom jiných také názor, že se vlastně nic nestalo. Navíc Polčák říkal, že jeho společníci z jeho advokátní kanceláře si peníze fakturovat budou. Jeden z nejvyšších představitelů vládního hnutí STAN se snažil vysvětlovat svoje jednání tím, že šlo o byznys, o obchod. Šlo o dotaci obcím na náhradu škod po výbuších ve Vrběticích, kterou vyplácel stát jako dar poškozeným obcím a jejich občanům. Už z principu je doufám jasné, že tohle nebyl žádný byznys. Navíc za tento dar postiženým občanům a jejich obcím se zasloužili všichni, kdo pro tuto dotaci hlasovali, včetně poslanců SPD, a také věřím, že kdyby se s prosbou o pomoc Starostové obrátili na kohokoliv z nás, tak věřím, že drtivá většina z nás by takový návrh připravila a prohlasovala, a pochybuji, že by kohokoliv z nás napadlo za tohle inkasovat peníze. Když uvážím, že tohle udělal místopředseda partaje, která se tváří, že hájí zájmy malých obcí a zastupuje starosty, tak si jen kladu otázku: Co ten STAN je? Není to jen komerční projekt na dojení obcí, stroj na peníze, kdy STAN tady ve Sněmovně obchoduje zákony či dotace a za to prostě lidé ve vedení hnutí STAN inkasují? Podle dosavadních indicií je to tak. Bylo by potřeba, abychom to všichni věděli, abychom dávali pozor, co nám tady hnutí STAN předkládá, potažmo tato vláda, abychom věděli, kdo a proč poslance STAN platí. Lidé z vedení STAN chtějí prostě vydělat peníze. A kdo má prachy, ten si může služby STAN zřejmě koupit. Jednání pana Polčáka ovšem nebylo podle mého názoru ani legální. A pan Polčák, který ho celý zorganizoval, by nejen byl, ale podle mého názoru je regulérní spolupachatel. Trestný čin se tady podle mého soudu stal, byť nebyl dokonán a zůstal ve stadiu pokusu. Jak si pamatujeme, ministrem průmyslu a obchodu, tedy člověkem, který rozhoduje o miliardách, se měl stát jiný místopředseda STAN, Věslav Michalik, člověk, který také stát zřejmě velmi silně umí podojit. Jak víme, je to fakticky solární baron, který navíc vyvádí peníze do daňových rájů, konkrétně na Kypr. Poškozovat naši zemi, připravovat ji o peníze je prostě v souladu s programem hnutí STAN.
Prostě příjmy minus výdaje nebo náklady rovná se buď saldo, anebo manko.
Další s faktickou poznámkou je pan ministr Válek.
Já jsem si athénského politika Drakóna vždycky vážil, mně to přijde fascinující tak nesmyslně to slovo tady používat. Když už, teda drakonický zákon, což je zákon, který je přísný. Přísná cena být nemůže.
Další s faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Nacher.
Já jsem tady mluvil o konzistentní politice a to, co on tady řekl, je přesně to nekonzistentní. Tak já to znovu zopakuji. Když se tady projednávaly kompenzace - a já jsem tady o tom mluvil u projednávání státního rozpočtu - tak jste ty kompenzace vždycky navrhovali delší, širší, pro víc osob, na delší dobu. Všechno to, co jste po nás chtěli, včetně plošných opatření - já mám připravenou potom citaci i přímo premiéra, který volal po plošných opatřeních, tak mi neříkejte, že ne, po plošných opatřeních v době covidu, aby tady byla zavedena. Vy jste tady měli i pozměňovací návrh, který by ušetřil státnímu rozpočtu, pokud si dobře vzpomínám, 80 miliard. Teď jste ho mohli oprášit, ale neprošel vám v rámci koalice. A to je to, co mi vadí.
Tím jsme se vypořádali s faktickými poznámkami a nyní mám přednostní práva. První, kdo se hlásí s přednostním právem, je pan ministr Kupka. Pana ministra Kupku nevidím. Pak je tu přihlášen s přednostním právem pan poslanec Munzar. Tak to se omlouvám, ale asi jste se hlásila ještě, když jsem neřídil schůzi, a nejste tady zaznamenaná, mám tady pana poslance Kupku.
Děkuji, pane předsedající, za vyjasnění našich přednostních práv. Já se pokusím využít tohoto prostoru, abych vrátil debatu k tomuto tisku o spotřebních daních. Já jsem se přihlásil na základě vystoupení paní poslankyně Schillerové, vaším prostřednictvím, ve kterém jsem si všiml několik rozporů, jeden bych tady chtěl zdůraznit. Já bych chtěl tady jenom upozornit, že většina dopravců v České republice jsou plátci DPH, takže zrušení DPH jim nepomůže. Děkuji za pozornost.
Děkuji pěkně, to byl pan poslanec Munzar.
Návrh podávám jménem pěti poslaneckých klubů ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN a Piráti. Děkuji.
Ano, vnímám tento procedurální návrh. Paní předsedkyně chce na něj zareagovat.
Tak já bych to trošku upřesnila. Teď jste za mnou přišli, jestli bychom se mohli dohodnout na prodloužení - a já jsem souhlasila, protože uznávám, že to je důležitý bod, musí se projednat. Takže prosím řekněme, jak ty věci jsou. To, že jsme tady dnes načítali body, které považujeme za důležité k projednání - nakonec jste je všechny odmítli, a já si pořád myslím, že jsou všechny důležité k projednání, tak se domnívám, že to snad je právo opozice. Prosím, abychom ty věci uvedli na pravou míru. Takže prosím, nazývejme věci pravými jmény.
Tady nezazněl jiný návrh, čili já eviduji jeden procedurální návrh pana předsedy Výborného. Zopakuji ho pro ty, kteří přišli později.
Ale ten, kdo to zaplatí, jsme zase jenom my.
Také děkuji, pane poslanče. Nyní prosím paní poslankyni Věru Adámkovou.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 19. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Aby byla zaznamenána naše účast, všechny vás nyní odhlásím a poprosím, abyste se znovu přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Organizační výbor Poslanecké sněmovny stanovil návrh pořadu 19. schůze dne 14. dubna tohoto roku. Pozvánka vám byla rozeslána elektronickou poštou téhož dne. Nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Nevidím žádného přihlášeného. Konstatuji tedy, že jsme ověřovateli 19. schůze Poslanecké sněmovny určili paní poslankyni Barboru Urbanovou a pana poslance Stanislava Berkovce.